To, že 88 poslanců považuje za zásadní leteckou záchrannou službu, kde jde o životy, a chtějí se o ní bavit, to vy zpochybňujete?
Nyní pan předseda Černoch, potom pan předseda Kováčik.
Ratifikací Pařížské dohody se Česká republika připojí k úsilí států o účinnější naplňování cílů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Dohoda vstoupila v platnost již 4. listopadu letošního roku, tedy po necelém roce od jejího přijetí v Paříži. A musím konstatovat, že to bylo dříve, než asi mnozí čekali. Dohodu podle posledních informací již ratifikovali oba největší světoví emitenti skleníkových plynů, tedy Čína a Spojené státy, a je mi jasné, že v debatě bude otevřena otázka, jakým způsobem s ní naloží Spojené státy po zvolení nového amerického prezidenta. A z těch minulých geologických období je naprosto jasné, že takto rychlé oteplování planety je výjimečné.
Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče.
Pařížská dohoda byla přijata 12. prosince 2015 na mezinárodní klimatické konferenci v Paříži. Dohoda je prováděcí smlouvou k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Ve stejný den se signatáři stala Evropská unie a její členské státy. Ratifikace na půdě Evropské unie a v jednotlivých členských státech už probíhá. Tyto národní příspěvky se mají každých pět let revidovat s tím, že ten následující má být vyšší než předešlý. Zakotvuje základní zásady pro mechanismus na podporu provádění mitigačních a adaptačních opatření. Potvrzuje povinnost rozvinutých států poskytovat finanční prostředky na mitigační a adaptační opatření v rozvojových zemích. Poprvé se jasně připouští, a to je důležité, že hospodářská situace v rozvojových zemích se vyvíjí a některé jsou již schopné podílet se na financování ochrany klimatu. Ukládá smluvním stranám, aby zajistily v oblasti změny klimatu vhodná opatření v oblasti vzdělávání, přístupu k informacím a aktivním zapojení veřejnosti. Ustavuje se Výbor pro kontrolu plnění závazků. Implementace Pařížské dohody si ovšem vyžádá dílčí úpravy práva EU v dané oblasti. Dohoda je mezinárodní smlouvou, jejíž ratifikace vyžaduje podle Ústavy České republiky souhlas Parlamentu a následně ratifikaci prezidentem republiky. Tolik tedy několik důležitých poznámek k obsahu.
Jakákoliv výjimka z těchto pravidel je diskriminací těch, na které se výjimky nevztahují. To je přímo nehorázné! Chápu studentku, která má špatný prospěch a školu nezvládá, že se vymluví na náboženskou diskriminaci. Ale uniká mi, jak může inteligentní dospělý člověk na tuto hru přistoupit a ještě ji podpořit. Tak jako u studentek je zcela očividné, že jde o účelové zneužití kauzy k vytváření umělého boje za náboženskou svobodu. Tento soudní proces je drzou provokací, jejímž cílem je prosadit projevy radikálního islámu na české školy. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, naopak prosazuje zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Tento návrh nám však Sobotkova a Babišova vláda vloni ve Sněmovně zamítla. Jsme sekulární společnost. A víra každého z nás je osobní intimní věc. Nepatří na veřejné školy nebo úřady. Paní ochránkyně Anna Šabatová bohužel tady podpořila obrovskou nespravedlnost páchanou na vedení obviněné školy a zcela jednoznačně také poškodila práva vedení této školy. Je to velká ostuda a ostudné selhání ombudsmanky Anny Šabatové i jejího úřadu. Když už jsme u diskriminace. Paní ombudsmanka navrhuje přesun důkazního břemene ve sporech o diskriminaci na všechny údajné oběti diskriminace. Je to absolutní převrácení principu presumpce neviny. Nikdo vám nedokazuje vinu, ale vy jste povinni dokázat svou nevinu. To už není moderní právo, ale raný středověk, kdy na stejném principu obvinění museli u božího soudu dokázat svou nevinu. To je opět diskriminace všech obviněných. Navíc celý antidiskriminační zákon je absurdní a diskriminační například vůči zaměstnavatelům. Popírá jakékoliv jejich svobodné právo rozhodnout o tom, koho zaměstnají. Zaměstnání kohokoliv není právem zaměstnance, ale výběr je a musí zůstat výsostným právem zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel při výběru musí přeci vybírat a diskriminovat, protože účelem výběru je vybrat nejvhodnějšího kandidáta. Někam žena, jinam muž. A opět se vrátím ke zmíněným řezníkům. Asi nikdo nepochybuje, že například židovský řezník, který poráží podle halachy, musí být žid. A stěží může ke své práci zaměstnat nežidy. Katolická církev jako faráře asi také nikdy nezaměstná ženy, zcela evidentně ani muslimy, a musí tedy vybírat na základě pohlaví a víry. Samozřejmě bychom v naší zemi našli příklady nespravedlivé a zlé diskriminace, kterou bychom řešit měli. Doslova každý den soudy produkují nějakou lidskou tragédii. Například když otci seberou dítě. Více než 90 % dětí dostávají do výhradní péče ženy. Sněmovna občas řeší neplatiče alimentů. Bylo by fajn někdy řešit, proč někteří muži neplatí. Jaká je ochota muže platit na dítě, které vám soud ukradne, ke kterému vám zablokuje přístup a případně vás soud ještě obere o majetek? Tisíce konkrétních kauz dokládají do nebe volající nespravedlnosti páchané na otcích našimi soudy. Jsou případy, které končí sebevraždami otce nebo dítěte. Škoda, že tohle naše ochránce práv nezajímá. Naopak je zajímá jedna muslimka, která porušuje školní řád. Tady vidíte priority paní ombudsmanky Šabatové. Stát po léta diskriminuje muže ohledně věku odchodu do důchodu. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat, ale to, co jsem chtěl říct je, že má smysl chránit práva občanů. Ale jak český stát, tak konkrétní úřad ombudsmana to dělají velice výběrově, špatněm a někdy se dokonce pokoušejí lidská práva porušit. Myslím, že toto by mělo být důvodem k velkému zamyšlení. A měli bychom udělat maximum pro nápravu. Závěrem mi dovolte sdělit, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, z výše uvedených důvodů nepodpoří
Děkuji panu poslanci Okamurovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Pavel Plzák.
Mám opravdu faktickou poznámku. Pokud nějaká škola zakáže šátek nosit nějaké... Nezakazuje náboženský symbol. Šátek není žádný náboženský symbol. Když si přečtete Korán, o ničem takovém se tam nemluví. Ženy mají pouze zakrývat své ozdoby. Takže prosím vás, šátek je zvyk.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom v krátkosti ke zprávě paní ombudsmanky. Jistě se nedáte upřít celému úřadu ombudsmana, že má péči o občany se zdravotním postižením, o seniory. Že tato pobytová zařízení navštěvuje a že upozorňuje na situaci, která tam je. Jistě vítám i podnět paní ombudsmanky k tomu, aby byly nastaveny minimální personální standardy. Upozornila tady na situaci v neregistrovaných zařízeních. A ta, co tady jsou, aby se zakázala. Aby kdo chce poskytovat péči pro seniory a zdravotně postižené, to znamená lidi, kteří potřebují ochranu, tak aby ti lidé měli zajištěné služby. Dneska máme institut i registrovaných zařízení, která musí splňovat podmínky. Prosím, byla bych ráda, abyste v tomto udělali maximum. Chci říci, že my jsme dali pozměňující návrh do novely, která právě má řešit vaše práva, a chceme to zakázat. Protože já si myslím, že v naší zemi by se mělo žít podle našich zákonů a našich hodnot.
Byly i známé cíle, které tam na té dohodě...
Přerušuji zároveň tento bod. Budete tedy pokračovat, jakmile znovu otevřeme tento bod, jako první.
Chci poprosit všechny, kdo by chtěli teď ještě řešit otázky vztahové či poměřování se, kdo má větší sílu, pojďme od toho, pojďme projednávat bod Informace vlády o letecké záchranné službě, všechno ostatní i já teď považuji za druhotné. Děkuji, že jste mě bedlivě poslouchali a že také alespoň budete uvažovat o tom, co vám říkám.
Děkuji, pane předsedo. Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já tady vnímám, a musím říct že oprávněnou, kritiku na stranu vlády, svých kolegyň a kolegů. Mně nezbývá než říct, že se za to omlouvám. Nicméně teď chci jít k meritu věci k tomu bodu, který tady je, který teď otevírám. Situace je vážná.
Podařilo se najít funkční systém, ve kterém se doplňuje armáda, policie i soukromí provozovatelé a který se vyvaroval závažných událostí, k nimž došlo například na Slovensku. Bohužel dnes tedy nastoupila neschopnost ministra zdravotnictví a politikaření a hrozí, že funkční systém se rozpadne, stane se neefektivním a bohužel i riskantním pro pacienty. Všichni dlouho vědí, že k 31. prosinci 2016 končí smlouvy se soukromými provozovateli a že se nebude jednat o triviální výběrové řízení. Výsledkem je tzv. kompromis, který je ale úplně špatný, protože ničí, co funguje, bude dražší a umožní takovou tu, já to slovo nemám ráda, ale říká se tomu netransparentnost, protože skutečně nic průhledného v tom nehledejte. Výběrové řízení bylo vypsáno až v květnu a od začátku bylo velmi pravděpodobné, že výsledek bude napadán, neboť jde o poměrně komplikované výběrové řízení. To se stalo, jak se předpokládalo, a námitky nyní řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Máme listopad 2016 a od ledna 2017 mají létat na čtyřech stanovištích z deseti noví provozovatelé. Stále nejsou ale uzavřeny všechny smlouvy. Dámy a pánové, to nelze nazvat jinak než jako nevídaný hazard se životy pacientů ze strany ministra zdravotnictví! Mrzí mě, že to tady říkám, a on tady není, ale nic jiného mi nezbývá. Kompromis, ke kterému dospěla tato koalice, je méně efektivní než současný systém. Protože letecká záchranná služba provozovaná armádou a policií je dražší, a přesto budou obsluhovat dvě stanoviště navíc. Konkrétně letová hodina vrtulníku Sokol, asi většina z vás ho někdy viděla, vychází přibližně na 160 tisíc korun, zatímco soukromníci to zajistí za 130 tisíc.
Zaznamenal jsem, že návrh byl zařazen zahraničnímu výboru jako garančnímu.
Otvírám obecnou rozpravu.
A připadá vám normální, že tady projednáváme takto závažnou věc, jako je Pařížská dohoda, a sedí tady ministr zemědělství, ministr životního prostředí a ministr kultury? Kde je ministr průmyslu a obchodu Mládek? Kde jsou ostatní ministři, na které tato Pařížská dohoda bude mít dopad, aby nám k tomu řekli svoje stanovisko? Z tohoto důvodu navrhuji přerušení do přítomnosti pana ministra Mládka, minimálně.
To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Návrh byl přijat a já přerušuji tento bod do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu. Nevím, který to je. A ono jich tu opravdu moc není. Pan ministr kultury ani zemědělství asi s leteckou záchrannou službou nepomůže.
Pak druhá otázka je ta, co se stane, když tuto Pařížskou dohodu nepřijmeme. A opravdu jsme jediným státem, který ještě neratifikoval tuto Pařížskou dohodu? Je-li to bráno globálně, to znamená celosvětově, nebo jenom evropsky. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou to klimatické balíčky, antifosilní zákony a podobně.
Ale zatím se nehlásí, proto dávám slovo panu poslanci Janu Zahradníkovi a budeme pokračovat v rozpravě až do 13 hodin, kdy podle jednacího řádu přeruším jednání na polední přestávku.
Dokonce to uvádí i předkládací zpráva pro Parlament České republiky. Takový je oficiální název té konference, která se nazývá mezinárodní klimatická konference. Bylo to tedy obrovské divadlo. Byla to obrovská - dá se říct monstrózní - akce.
Takže já plním tuto povinnost, chci vám to říci, ať je to v péči o rodinu, ať je to v péči o seniory, ať je to v péči o zdravotně postižené. Takže prosím, já bych byla velmi ráda, abyste se příště obírala i problémy, které má majoritní společnost, a ne jen se zastávala lidí, kterým je v současné době dáváno více pozornosti než ostatním občanům. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. S jednou věcí ovšem nesouhlasím, bude to reakce na slova pana kolegy Okamury, a to je akcentovat Unii otců, akcentovat střídavou péči a primární ochranu otců, protože si myslím, že v rámci střídavé péče je potřeba chránit ženy a chránit děti, které díky střídavé péče velmi často trpí. A jedná se tady opravdu hlavně o to, aby nebyly týrány děti, které jsou často dostávány do situací, které hraničí s týráním a které hraničí s tím, že děti si pak odnášejí psychické problémy. Ne aby tam byla akcentace na zvýhodňování menšin, aby se zastávala lidí, kteří používají své náboženství, nebo zaštiťují se svým náboženstvím a používají ho jako klacek. A my jim nemůžeme v tomto ustupovat.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Prosím, pane zpravodaji. Přesně tak je to formálně správně. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova - není zájem. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj petičního výboru. Kdo je proti?
Děkuji.
Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kořenka. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Zahajuji hlasování.
Děkuji za slovo. Tato dohoda zároveň přináší významnou změnu, pokud jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů. Dohoda totiž nejen ukládá rozvinutým, ale také rozvojovým státům povinnost stanovit si vnitrostátní redukční závazky k udržení tohoto cíle. Každý pátý rok se mají tyto závazky vyhodnocovat s tím, že následující závazky mají představovat pokrok oproti těm předchozím.
To jsou návrhy schválené garančním výborem, pro které mimochodem hlasoval i pan kolega Zahradník. Nicméně já rozumím samozřejmě jeho snaze jeho pozměňovací návrhy nějakým způsobem zvýhodnit, ale upozorňuji na to, že návrh procedury, který schválil garanční výbor, je samozřejmě poněkud obdařen větší silou tím, že byl schválen takto kolektivním orgánem. Každopádně teď rozhodneme hlasováním o jedné z těch procedur.
Já bych byl rád, aby se o tom návrhu, který nemá tu kolektivní sílu, který je tedy návrhem jednotlivce, umožnilo vám dát šanci rozhodnout samostatným hlasováním. To přece je možné a nespatřuji v tom žádnou chybu nebo žádný nedostatek.
Nyní budeme hlasovat o proceduře předložené panem poslancem Zahradníkem. Hlasování končím. Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře přednesené panem zpravodajem. Hlasování končím. Prosím, máte slovo.
Je to obcházení správného a korektního legislativního procesu.
Je to procedurální návrh. Proti? Hlasování končím. Pan předseda ještě jednou s přednostním právem.
Tomu rozumím. Jak je to možné? Teď neříkám o tom, jak rozhodneme. To už je věc hlasování. Vznáším opět námitku a chci vysvětlení, jak je možné, že se o tom nemá vůbec hlasovat. Kdo to rozhodl. Sám pan zpravodaj?
Pane předsedo, já to vnímám. Vznesl jste námitku. Já o ní dám hlasovat hned v tuto chvíli. Proti? Hlasování končím. Námitka nebyla přijata. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. To byly omluvy. Eviduji přihlášku s přednostním právem předsedy klubu ČSSD Romana Sklenáka.
Ano, předpokládáte správně. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Další s přednostním právem, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.